Také si dovoluji nyní odcitovat pár vět k této smlouvě, jak ji hodnotí Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Cituji: Poprvé nyní máme možnost mít kontrolu nad dopady těžby na české území, obyvatele Uhelné, Václavic, Oldřichova na Hranicích a dalších obcí. Poprvé máme možnost vznášet připomínky, kterým, jak pevně věřím, bude polská strana naslouchat, a společnost PGE se zavázala je řešit. A poprvé máme možnost získávat skutečná a aktuální data o tom, jaký vliv má přibližující se těžba na naše území a kvalitu života. Přinesla jasná pravidla a nástroj k tomu, aby se pravidla dodržovala a aby se mohla rychle vymáhat, a také účinně. A to je podle mého - říká Martin Půta - pro všechny obyvatele na Hrádecku a v dalších zasažených obcích to nejdůležitější. Tolik citace hejtmana Libereckého kraje k uzavřené smlouvě. Závěrem mi dovolte říci, prakticky o jakékoliv smlouvě se dá z nějakého pohledu říct, že by mohla být lepší. Trochu si upravím nedávný příměr pana prezidenta Zemana a řeknu, že nadávat na nějakou smlouvu umí i cvičený foxteriér. Ale co je důležité, spor s Polskem byl uzavřen, byl uzavřen korektně a způsobem vzájemně přijatelným. A je na nás, abychom vše pečlivě kontrolovali a v případě nedodržování dohody razantně konali. A to je klíčové.
Já také děkuji. Vnímám žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Návrh byl zamítnut.
Nebudu mluvit dlouho, ale dovolte mi alespoň krátkou rekapitulaci. Protože já jsem nedávno vládu nazval jakožto korporátní vládu pro elity, tak dneska bych to poopravil, že to je vláda vlastňáků, vlastních gólů. Pak následoval pandemický zákon, tam to byly dva vlastňáky, jeden ještě od Senátu. A poslední vlastní gól, který si vláda dává, je Turów. A tady nejde jenom o to, co tady padlo ve smyslu výpovědní lhůty, můžeme diskutovat o hloubce těžby nebo o podzemních stěnách, ale on ten ďábel je skryt v detailu. Protože ten problém má ještě daleko větší přesah, a to je v tom, že se projednával ve zvláštním režimu. Což bych pochopil, kdyby se jednalo o ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky. Ale tady se nejednalo o ohrožení bezpečnostních zájmů, tady se jednalo o něco, co sleduje nejenom valná část České republiky, ale zejména ta příhraniční část. A tu otevřenost, transparentnost, co se projednává, jak to vypadá, možnost se vyjádřit, vytvořit na to nějaký tým, nechat třeba k tomu vyjádřit i opozici, tím spíše, že na části těch parametrů pracovala, považuji nejenom za slušnost, ale za nezbytnost. Možná i zde jenom připomínka k tomu, že stále nemáme zmocněnce nebo zmocněnkyni pro lidská práva, že by se to možná řešilo lépe. Uzavřu to tím, co mě dneska nesmírně překvapilo, a to je příspěvek na sociální síti pana poslance Toma Philippa, kterého si jinak vážím, protože myslím, že diskuse s ním vždycky bývá korektní. Ale dovolím si odcitovat: Budeme dnes ve Sněmovně šaškovat, anebo pracovat? Kecat o přátelském urovnání sporu s Poláky, anebo jednat a odhlasovat závazek naší vládě k maximální politické, ekonomické a vojenské podpoře? Pomíjím tedy to, že jsme se vůči Rusku jasně vymezili nejenom včera, ale i dnes ráno. Ale já jsem nezaznamenal, že by někdo s tím přišel. Možná že se odsouhlasí program a tam se to ještě zařadí. Ale že bychom zde šaškovali a kecali v rámci Turówa, když je to natolik důležitá agenda, natolik důležitá věc, která se zde ostře sledovala i na mezinárodní úrovni, to podle mého názoru jsou neuvěřitelná slova. A já jsem rád a děkuji za to paní ministryni životního prostředí, že k tomu nepřistoupila tak, že by zde šaškovala nebo kecala. Ona zde, podotýkám, vůbec nejdéle ze všech řečníků se snažila věcně vysvětlit celou řadu věcí, za což jí děkuji. Podstatné je to, že o tom chce na půdě parlamentu diskutovat, a toho já si nesmírně vážím.
A nyní s přednostním právem vystoupí pan premiér Petr Fiala.
Jenom na začátek mi dovolte poznamenat dvě věci. První, to je téma, které jsme mohli mít dávno uzavřeno, nemuseli jsme se mu tady věnovat. To, že to neudělala, je jenom jeden z dalších důkazů těch restů a neschopnosti, kterých jsme byli svědky a které za touto vládou zůstaly. Ne plošná opatření, která pomáhají těm, kteří to nepotřebují, ale konkrétní pomoc pro ty, kteří se opravdu do energetické chudoby dostanou. I na to jsme vyčlenili v našem rozpočtu finanční prostředky, které tam předcházející vláda nenachystala. A protože je ve své funkci nový, tak mu jenom připomenu, že v případě svolání mimořádné schůze není možné přidávat body programu, měnit program. Bohužel, udělali bychom to rádi a věnovali se Ukrajině, ale jednací řád to neumožňuje. Vrátím se k té věci, kvůli které jsme se tady dnes hlavně sešli, a to je smlouva o Turówu. V té době už Česko a Polsko stálo proti sobě u soudu. A rozdíl tady v tom přístupu je stejný jako v případě státního rozpočtu. Je to prostě rozdíl mezi politickou odpovědností a politickým populismem.
Do doby uzavření dohody jsme vůbec neměli informace, polská strana neposkytovala informace o své těžbě, o rozsahu čerpání vod, o měření jednotlivých složek životního prostředí. Některé projekty, které nám dali, se překládají do češtiny, ale v současné době už se naplňují podmínky dohody. Dohoda je, ještě jednou chci zdůraznit, v souladu s veškerým právem, českým, unijním i mezinárodním. Hydraulická stěna je umístěna tak, aby zabránila největšímu odtoku, a samozřejmě bude mít i pozitivní vliv pro nás. Pokud by stěna nesplnila parametry, dohoda řeší její prohloubení, rozšíření a případně, když nesplní ani toto, zastavení těžby směrem k České republice. Takže bychom měli možná rozhodnutí Soudního dvora, které nám dá za pravdu, ale neměli bychom žádné páky dál po Polské republice chtít informace, chtít opatření, chtít budovat zemní val, hydraulickou stěnu, a už vůbec ne chtít finanční prostředky. Dovolím si trošku zdůraznit, že ta smlouva je uzavřena prosím na dobu těžby, nikoliv na pět let, o kterých se tu neustále mluví. Po celou dobu těžby bude probíhat vzájemně monitoring nejenom náš, ale i jejich, vzájemné předávání informací a smlouva také řeší případ, kdy dojdeme ke sporu, vzájemně obě strany. Bez ohledu na délku výpovědní lhůty tedy zodpovědně prohlašuji, že pokud by došlo k tomu, že prokážeme měřením našich složek životního prostředí, že dochází k poškozování, máme šanci to řešit jednak cestou nejdříve expertů, pak diplomatickou a pak samozřejmě i oznámením Evropské komisi a následně podáním žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Co znamená dohled Evropského soudního dvora pět let? Určitě by bylo velmi výhodné mít takový dohled po celou dobu a vždy přijít: porušuje se tato smlouva, dáváme k rozhodnutí evropskému soudu. Měl by to být zemní val, měla by to být hydraulická bariéra, rozhodně celý systém monitorovacích vrtů a monitorovacích měřicích stanic.
Ale to, co se podařilo teď dojednat, podepsat, tak je nakonec opravdu dohoda, která dává prostor k ochraně zájmů Libereckého kraje, ale především obyvatel této části Libereckého kraje, jejich zdraví, jejich životního prostředí a jejich dostupnosti ke zdroji pitné vody. To je potřeba také poměrně otevřeně říci. Takže myslím si, že je dobré o tom hovořit, podrobit tady i nás jako vládu té diskusi, abychom byli schopni ty věci vyargumentovat. Já chápu, že vůči tomu můžete mít výhrady, ale prosím pěkně, je potřeba říkat ty věci a argumenty pravdivě. Neohýbat je a také říkat, co byla realita a co bylo možné skutečně dojednat. Kdyby to bylo tak, že by bylo možné dojednat jiné parametry, ještě lepší parametry pro Českou republiku, tak já nevidím důvod, proč by to ta předchozí vláda nevyjednala. To přece mohl být váš úspěch, vy jste mohli to přinést ještě třeba v čase volebním a mohli říkat: my jsme vyjednali skvělé podmínky. To tady myslím zaznělo opakovaně a zcela jednoznačně. A samozřejmě budeme to sledovat. Samozřejmě bude. Budou se ty indikátory sledovat, budeme se o tom bavit, budou tady další a další jednání. Takže tolik ještě komentář k této situaci z mé strany. A možná poslední poznámku mi dovolte. Ještě tady zaznívala kritika na postup vlády - říkal to tady bývalý premiér Andrej Babiš - postup vlády a způsob uzavření té smlouvy a jednání vlády a podobně. Já myslím, že každý politik, který zažil jednání na mezinárodní úrovni, ví, jak jsou tyto věci složité. Ale takto se to holt v mezinárodní diplomacii dělá, že se ty karty neodkryjí dopředu, nezveřejní se to, neunikne to do médií a že prostě finální představitelé těch zemí, nebo ti finální hráči toho procesu jednání potom přijdou a oni představují ten výsledek. Vždyť to je přece v diplomacii a v politice normální a běžné na takovéto úrovni. Také hrozilo to, kdyby to jedna nebo druhá strana zveřejnila 24 hodin před tím podpisem, tak by třeba mohlo také dojít k tomu, že by se ten podpis vůbec nepodařilo zrealizovat.
Také děkuji, pane ministře. A já poprosím pana místopředsedu Havlíčka, zda by mě mohl na chvíli premiérově vystřídat u řečnického pultíku, respektive zde. Prosím, máte slovo.
Tak děkuji, tak poděkuji ještě vám, paní místopředsedkyně, za slovo. My jsme se báli, nebo obávali, že se koalice promlčí tím tématem, že nás tady nechá vybouřit s našimi přednostními právy a neřekne k tomu nic. Já mám tu výhodu i nevýhodu, že jsem u těch jednání byl celou dobu. Takže vím, o co se tam hraje, vím, o co se tam hrálo. Takže já bych chtěl zareagovat na pana premiéra prvně, on tady teď není, ale myslím, že to určitě uslyší nebo si to potom přehraje. Vláda samozřejmě jednala v prvé řadě diplomaticky, po diplomatické úrovni. Znovu opakuji, není žádnou radostí, a nebylo to ani pro naši vládu, že se soudíme s Polskem. Je to precedentní jednoznačně a nepřáli jsme si to. Ale byli jsme k tomu donuceni tou situací, když diplomacie bohužel tedy nezabrala, nezabrala odborná jednání - a znovu opakuji, v tom dole se těží takřka sto let a ty problémy jsou tam mnoho desítek let. To je realita. Ten důl bere vodu. Takže naše vláda samozřejmě toho udělala spoustu a díky tomu jsme dneska tam, kde jsme. A já zdůrazňuji, mě ta dohoda jako taková, také jí dávám přednost před soudem. To jsme si špatně rozuměli, já také dávám přednost dohodě před soudem, já jenom říkám, že ta dohoda mohla být výhodnější, zdaleka výhodnější pro Českou republiku. Říká se, každá liška chválí svůj ocas. Teď vlastně nevím, jestli bych to měl říkat koalici prostřednictvím pana předsedajícího, že mají tady vypelichaný ocas z toho, co připravili, ale já myslím, že to zvládne bez toho prostřednictví.
Za pět let budeme mít lidově řečeno smolíka a už nevysoudíme ani korunu, a to i přesto, že právě v té době bude důl zhruba 70 metrů od českých hranic. Tady nejde ani o to, že jsme uhnuli v penězích, ale jde i o to, že tato vláda ustoupila i v tom, že důl nakonec nebude 12 metrů hluboký, ale 30 metrů. A to vše prosím za nějakou jednu miliardu korun. Před volbami slibovala nová koalice zakotvit ochranu vody do ústavy a pár dní po volbách podepsali naprosto nevýhodnou smlouvu pro Českou republiku. Ta smlouva je špatná, my jsme nechtěli ustoupit. A je to překvapení pro mě, protože to už je druhá věc, na které se s Piráty dokonce shodneme, že smlouva o Turówu je paskvil, že máme pomáhat lidem s rostoucími cenami energií plošně. No a máme tady i dalšího nespokojence, pana hejtmana Martina Půtu. I on velmi rychle vystřízlivěl z euforie, že ta smlouva je bezvadná, až do dnešní situace, kdy také upozorňuje, že ta smlouva zase není až tak dobrá. A u něj jsou samozřejmě změny názorů ještě pozoruhodnější. Vždyť to byl on, který vyjednával v týmu ministra Brabce a náměstka Smolka, vyjednával, každý týden se vyjednávalo. Poláci pět let s námi nevyjednávali, až když jsme zažalovali, konečně se uráčili vyjednávat. A on přece, pan hejtman Půta, ví, proč jsme nechtěli ustoupit z našich pozic. Já jsem nikdy o tom nevyjednával. A potom je samozřejmě zajímavé, že polská ministryně říká, no tak ta nová vláda se chtěla domluvit a ta stará vlastně nechtěla. No samozřejmě, pokud je to ve prospěch Polska, tak proč by nebyla spokojená? Nikdo neřekl, proč musela být ta smlouva tak rychle podepsána, jaký byl důvod tak kvaltovat a tajně o ní vyjednávat. Vždyť je jasné, že ta smlouva je skutečně paskvil. Vláda se tu chlubí, že získala pro Česko od Polska 45 milionů eur. Takže, vážení občané, Poláci za sedm dní výroby dolu Turów mají ty peníze doma. Ano, sedm dní návratnost, to je fakt pecka! Takže to je ten úspěch, o kterém nám tady ministři mluví a nová vláda zdůrazňuje, jak je to všechno skvělé. No ale ve skutečnosti vláda prodala část republiky za pár drobných. Říkají, aby česká vláda znovu jednala s polskou stranou. Tato vláda prodala své občany a své území výměnou za to, že se mohlo pár politiků promenovat na tiskovce a dělat ramena, jací jsou to machři. Přitom pan Jurečka a paní Pekarová nás strašně kritizovali, a udělali to, co sami kritizovali. Tak to je klasika. Takže to nevyšlo, nevyšlo to ani u novinářů, ani u lidí. Tak to vnímají naši zahraniční partneři. Takže je třeba si uvědomit, že v Evropské unii každá země především bojuje za své vlastní zájmy. Maďarská státní firma. Podzemní stěna, která je jediným opatřením na ochranu české vody, byla vybudována na ochranu dolu. Absurdní. Vláda České republiky měla v době podpisu dohody k dispozici nová hydrologická data za rok 2021, která potvrzují, že podzemní vody na české straně dále klesají. Tím vláda narušila také princip dělby moci, protože překročila meze, které vládě jako moci výkonné pro dojednávání mezinárodních smluv stanovil zákonodárce. Mezivládní dohody nemohou překračovat zákonné mantinely. Takže by bylo dobré, pane premiére, kdybyste vlastně řekl, proč jste podepsali takovou nevýhodnou smlouvu a proč právě v tom čase, jak se to stalo.
Než jí udělím slovo, přečtu omluvy.
Budou to zástupci hlavně samospráv, kteří budou rozhodovat na straně polské i české, jak se užijí prostředky, které tam česká i polská strana shodně bude posílat ve výši 250 000 eur. Překvapují mě tady názory, že má dojít ke znehodnocení Jizerských hor. Takovou informaci nemám a není ničím podložena. Neznám tyto studie a neznám ani tu výšku 2 miliardy korun, že by to mělo být. Zda je to málo, nebo moc, taky neumím posoudit. Máme jmenovány zmocněnce. Dohoda nám taky umožňuje konečně si provést i kontrolu přímo v samotném dole. Možná znova bych zdůraznila, že dohoda je skutečně tím nejlepší řešením pro to, pokud chceme, aby se životní prostředí v dané oblasti zlepšovalo. A taky si můžeme hlídat, aby polská strana nepřekračovala povinnosti ze zákonů, které jí vyplývají, a povinnosti, které jí vyplývají z naší dohody. Zazněly tu ještě připomínky k tomu, že na naší straně jsou i polské orgány, konkrétně polský soud. Předpokládám, že zřejmě došlo opět k nějakému pochybení v procesu posuzování vlivů. Doufám, že se mi podařilo některé obavy z toho, že smlouva je neplatná, nevýhodná nebo že prodává naši vodu Polákům, vyvrátit. A my si v této délce trvání této smlouvy umíme poradit.
Také děkuji, paní ministryně. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Karel Havlíček, dále poté pan premiér Petr Fiala a následuje pan ministr Marian Jurečka.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Změnili se jenom v určitou dobu ministři. Ten vyjednávací tým pracoval i pro pana ministra Brabce celou tu dobu, a proto, anebo i proto nepovažuji podstatnou část té smlouvy za špatnou. Naopak, je velmi dobře odborně postavená. Není pravda, že nechrání zájmy České republiky a zájmy českých občanů, naopak. Je pravda, že jsme získali, co se získat dalo, protože podmínky, které nakonec byly 30. září nějak zveřejněny, byly ještě okomentovány polskou stranou v listopadu, kdy psala, že žádá o změnu té výše kompenzační částky na 34 a změnu dohledu Evropského soudního dvora na tři roky. Já jsem neslyšela, že by polská strana někdy v procesu uplatňovala: počkáme si na novou vládu, bude slabší. K rychlosti vyjednávání dohody. Nevím, dohoda se vyjednávala velmi dlouho, my jsme ji jenom dokončili. A že jsme ji dokončili 3. února, v den, kdy vyšlo stanovisko generálního advokáta, je vlastně velmi dobře. Motivace polské strany uzavřít tu smlouvu s námi byla den ode dne menší, jejich tlaky na změnu těch atributů smlouvy byly čím dál větší, protože platili pokutu, nebo nabíhalo jim penále z předběžného opatření Evropského soudu. Tady se hodně šíří, že jsme měli silné karty v rukou a že by nám Evropský soud přisvědčil a my jsme mohli díky žalobě dosáhnout větších peněz, větších práv, ještě lepších podmínek smlouvy. Nejdříve na samém začátku okomentoval - přečtu větu: V této souvislosti je třeba doufat, že závěry, k nimž Soudní dvůr v tomto rozsudku dospěje, vytvoří základ pro budoucí dohodu obou členských států, která jim umožní sladit jejich příslušné zájmy v duchu dobrých sousedských vztahů, a to při současném zajištění plného souladu s unijním právem. Česká republika žalovala v jedenácti žalobních bodech. Soudní dvůr rozhodl v náš prospěch ve čtyřech, a to: Přijetím právní úpravy umožňující příslušným správním orgánům prodloužit povolení k těžbě bez posouzení vlivu na životní prostředí - Polská republika porušila. Nezveřejněním obsahu rozhodnutí o povolení těžební činnosti do roku 2026 a k němu připojených podmínek ani důvodů a úvah - Polská republika porušila. Nezveřejněním obsahu rozhodnutí o povolení činnosti do roku 2026 v souladu se zákonem o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí - polská strana porušila. A neposkytnutím kompletních informací ohledně řízení o vydání rozhodnutí o povolení těžební činnosti nesplnila Polská republika povinnosti, které pro ni vyplývají ze zásady loajální spolupráce. Není tedy pravda, že bychom rozhodnutím Evropského soudního dvora dosáhli toho, že se zastaví těžba hnědého uhlí, že by nám polský soud přiřkl nějaká kompenzační opatření nebo že by nám stanovil podmínky, za kterých nám Polsko nahradí škody vzniklé na našem životním prostředí. Škody na životním prostředí se dají žalovat na základě směrnice o škodách a její přílohy III jenom za činnosti, které jsou v této příloze uvedeny, a tam těžba bohužel uvedena není.
Připraví se paní ministryně pro životní prostředí. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. I přesto, že probíhá konflikt na Ukrajině, který sleduje celý svět a kde došlo k porušení mezinárodního práva, k invazi a aktu agrese vůči suverénnímu ukrajinskému státu, nepouštíme ze zřetele zájmy obyvatel Libereckého kraje, našich občanů, kteří v těchto chvílích zažívají obrovský problém. Podle mého názoru každý den, kdy tato vláda nepracuje, je pro Česko skutečným požehnáním. Tato vláda nám do Sněmovny poslala tři věci a čistým výsledkem jsou tři průšvihy. První byl pandemický zákon, který si vláda protrucovala. Druhým je státní rozpočet, který je totálně zpackaný, a jak já říkám, je to celé domatlané. A třetí je samozřejmě naprosto nepoužitelná selektivní podpora lidem v době, kdy se zdražují energie. Kauza Turów je věc, která se mě osobně dotýká, protože ochrana vody je věc, na které mi záleží dlouhodobě. V roce 2019, kdy jsem navštívil jižní Moravu v době, kdy zažívala kritické sucho, pomáhal jsem najít nové projekty, které by bránily suchu. Měla obrovský úspěch a spousta lidí ji navštívila. Dále jsme podpořili 71 projektů na výstavbu či rekonstrukci vodovodů, vodovodních přivaděčů a úpraven vody asi za miliardu korun. Byla to naše vláda, která v roce 2020 připravila velkou novelu vodního zákona řešící sucho. Vždy když jsem navštívil Izrael, tak jsem s obdivem sledoval, jak umí nakládat s vodou. Pomohli jsme v České republice vydat knížku Budiž voda, kterou napsal Seth Siegel a je jednou z nejúspěšnějších knih u nás. Vznikala ve spolupráci s naším ministrem Richardem Brabcem. Protože vědí, že voda je strategická surovina a bez vody není život. A mně se zdá, že vláda trpí nějakým výpadkem paměti. Vláda si totiž nepamatuje, že Česká republika v posledních letech několikrát řešila problém sucha. To si fakt nepamatují, že jsme měli problém s rozpraskanou půdou? Ale já chápu, že když někomu voda z kohoutku teče, tak se to neřeší. Ale na hranicích s Turówem to tak samozřejmě opravdu není, protože ti, co hlasovali ve vládě pro tuto dohodu, hodili české občany přes palubu. Protože možná je to překvapí, ale tady nejde jen o to, že ti lidé nebudou mít vodu, ale tamní krajina se promění v poušť. Samozřejmě nás to nemůže překvapit, protože ODS se chová k vodě macešsky už roky. Stačí si připomenout privatizaci vodovodů v 90. letech. Byla to právě ODS, která za podivných okolností privatizovala vodovody a kanalizace, a je to samozřejmě jejich odpovědnost, že v řadě regionů je dnes voda dražší. Praha je jednička. A také z toho vychází, že Praha má dokonce dvakrát dražší vodu než obyvatelé Varšavy nebo Říma. Je příznačné, že vláda pana premiéra Fialy hodila přes palubu občany, kteří mají už dneska jednu z nejdražších vod v rámci celé České republiky.